Děkuji za slovo. Rozsah informací, které jsou stanovené vyhláškou jako povinně zveřejňované v závěrečném účtu, nebyl tedy po roce 2010 doplněn o další údaje, jejichž vykazování bylo stanoveno účetní reformou v oblasti veřejných financí a která o hospodaření s rozpočtovými prostředky v příslušném roce vypovídají lépe než pouze peněžní toky. Všechny tyto akruální informace umožňují podat celkový obraz o výsledku hospodaření v daném roce nezkreslený o ekonomické dopady a zátěže působící na jiná období. Vzhledem k vysoké vypovídací schopnosti těch akruálních údajů o hospodaření kapitol státního rozpočtu považuji tedy ve shodě s Nejvyšším kontrolním úřadem za vhodné, aby příslušné právní předpisy nastavily využívání těchto údajů v závěrečných účtech ve vyšší míře. Ministerstvo kultury za stát vyplácí splátky finančních náhrad a současně snižuje ten dlouhodobý závazek, jehož výši vykazuje v účetní závěrce. V rámci údajů rozpočtového hospodaření se zobrazí pouze informace o roční splátce. To znamená, museli bychom se vždycky u těchto závazků dotazovat separátně ministerstva, případně těch jednotlivých správců kapitol. To znamená, jedná se již o vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmíněné závazky představují potenciální nárok na rozpočet toho dalšího období, které v tom akruálním účetnictví jsou zobrazeny, v závěrečném účtu však nikoliv. Při porovnání údajů o plnění státního rozpočtu v rámci tedy toho peněžního principu s údaji o výsledku hospodaření, ty akruální principy, pak dochází k rozdílným výsledkům, a tím pádem i k různé interpretaci skutečného stavu veřejných financí. Ty bych rád potom převedl na úroveň výboru a na základě této diskuze by měly vniknout případné návrhy změn, které by měly vést k lepší vypovídací hodnotě nejenom tedy těch státních závěrečných účtů. V rámci té podrobné rozpravy tedy načtu ten návrh usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá Ministerstvo financí, aby ve spolupráci s kontrolním výborem Poslanecké sněmovny a Nejvyšším kontrolním úřadem připravilo změny příslušných právních předpisů, které povedou k využívání akruálních údajů v závěrečných účtech při přípravě rozpočtu a střednědobého výhledu tak, aby byla dodržena zásada pravdivosti a reálnosti navrhovaných státních rozpočtů.
Já vám také děkuji.
Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. A ano, má pravdu v tom, že za těch posledních sedm roků se do podpory živočišné výroby investovalo poměrně hodně státních prostředků a ten výsledek opravdu není adekvátní. A já jsem rád za ten návrh, který tady řekl, že bychom měli na zemědělském výboru zahájit debatu na tohle téma, proč se tak děje. Ono to má spoustu souvislostí. Já to tady nechci v tuto chvíli rozebírat.
Děkuji za slovo, pane předsedo, jenom stručně. Nehlasoval pro něj především proto, že ho pokládal za velmi neodpovědný, a proto, že vykazoval negativní fiskální úsilí. Abych přiblížil, co to je. Negativní fiskální úsilí je rozpočtová politika vlády, kdy vláda vědomě zhoršuje strukturální saldo veřejných rozpočtů a vědomě zhoršuje bilanci veřejných rozpočtů. Ale zasloužila se o to vláda, aby mohla říkat jménem premiéra nebo ministryně financí "snížili jsme"? Říká se tomu pozitivní fiskální úsilí. A já se tady obracím s dotazem na paní ministryni financí. Ani v jednom. To dělá jenom ten hospodářský růst. Čerpám výlučně z materiálů Ministerstva financí - finančních strategií, konvergenčních programů. To znamená, opravdu tady říkám jenom materiály z Ministerstva financí. To znamená, že pro snižování strukturálního deficitu, čili státního dluhu, neudělala sice vůbec nic pozitivního, ale alespoň neškodila. Samozřejmě do roku 2020 vlétl covid a jsme někde úplně jinde. Relativní poměr státního dluhu vůči hrubému domácímu produktu byl snižován díky celoevropské a de facto celosvětové ekonomické konjunktuře. Vláda k tomu nepřispěla jedním jediným krokem. Takže není úplně pravda, že za všechny problémy dnešních dnů a těch dalších dnů, které nás čekají, může jenom covid. Může za něj i neodpovědná politika vlády. Je ovšem pravda, že vláda státní dluh nesnižovala. Děkuji za pozornost.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já mám velmi jednoduchou prosbu na paní ministryni. Jestli by mohla vystoupit a v rozpravě odpovědět na ty dotazy nebo připomínky, které tady zazněly, v rozpravě.
Nikoho nevidím.
Na meziročním růstu se nejvíce podílely výdaje, které nesouvisely s financováním společných programů EU a finančních mechanismů. Relativně vysoké tempo růstu těchto výdajů bylo z velké části odrazem realizace priorit této vlády.
Paní zpravodajko, máte slovo.
Jenom stručně shrnu některé ze svých pozměňovacích návrhů, které považuji za podstatné. Jenom k tomu dám takové vysvětlení. Děkuji za podporu těchto návrhů.
Děkuji. Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Ano, souhlasím s tímto postupem. Návrh procedury jsme schválili a můžeme podle ní postupovat.
A začneme hlasovat. Nebyly podány žádné legislativně technické úpravy, takže budeme rovnou hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Podle schválené procedury budeme hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu pod písmenem D pana poslance Zbyňka Stanjury. Rozpočtový výbor doporučuje.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Rozpočtový výbor doporučuje.
Kdo je proti?
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana poslance Vojtěcha Pikala. Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Jedná se o zakotvení povinnosti pro poskytovatele dotací zjišťovat údaje o skutečném majiteli žadatele právnické osoby jak u dotací ze státního rozpočtu, tak u dotací z rozpočtů územních samosprávných celků. Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Jenom pro záznam.
Další vaše tvrzení, které říkáte veřejnosti, že jste šetřili a vytvářeli jste rezervy. Bez převodu finančních prostředků z privatizačního účtu ve výši 18 mld. by byl deficit ještě vyšší. Další vaše tvrzení: Rekordně investujeme. Až na výkyv v roce 2015 způsobený dočerpáním z evropských fondů. Teprve v roce 2018 se trend otočil a kapitálové výdaje začaly růst. Omlouvám se, musím si to nalistovat, vypadl mi papírek. České republice se v roce 2019 nepodařilo využít hospodářského růstu a neustále se zvyšujícího objemu prostředků státního rozpočtu k výraznější podpoře strategických oblastí národního hospodářství, než tomu bylo v roce 2010, kdy se česká ekonomika nacházela v mnohem méně příznivé ekonomické situaci. - Takže v době ekonomické prosperity dost smutné. Bohužel za vás stát bobtná do obrovských rozměrů. To je jako město Čáslav nebo Prachatice. Ale vyšší počet úředníků nevede ke zvýšení efektivity státní správy. Naopak, více úředníků znamená více papíru, více razítek, více byrokracie. A opravdu si někdo myslí, že je státní správa efektivnější? Takže tolik k těm vašim jednotlivým tvrzením. Toto je nezávislé stanovisko nezávislého úřadu. Letos tu mimořádnou událost máme. Bavíme se o roce, kdy byl stále ještě ekonomický růst po několika letech ekonomické prosperity a po covidu a ekonomické krizi nebylo v tu dobu ani vidu, ani slechu. A kdy jindy bychom měli mít státní finance stabilní než po letech ekonomického růstu? Ale ani tak jednoduchou úlohu jste nezvládli. Já z toho nemám žádnou radost, protože na špatné hospodaření doplatíme všichni. Když někdo neumí řídit státní finance v době ekonomického růstu, tak je to velká patálie.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Ale ještě předtím bych rád řekl obecně jednu věc. Když se podíváte na rozpočet, ale i na ten státní závěrečný účet, tak tam prostě chybí pohled, který by vám dal jasnou zprávu o tom, jak financujeme plnění toho, co jsme označili za strategické cíle. Vzhledem k tomu, že ústavní rolí Poslanecké sněmovny je mimo jiné kontrolovat vládu, tak to považuji za docela zásadní nedostatek, protože nám to v podstatě omezuje možnosti, jak plnit svoji roli. Ten první bod, na který bych se chtěl zaměřit, je podpora živočišné výroby. Já považuji podporu živočišné výroby za velmi důležitou. U té živočišné výroby to má celou řadu významů, nebo je to důležité z celé řady důvodů. Je to důležité z ekonomických důvodů, z hlediska zaměstnanosti, z hlediska udržení peněz na venkově a v lokálních ekonomikách. Je to samozřejmě důležité i z hlediska dopadů na životní prostředí, zejména z důvodu snižování uhlíkové stopy spojené s přepravou. Má to smysl i z hlediska krajiny, tolik důležité organické hmoty, která chybí.
Rozpravu končím. Paní ministryně, pan zpravodaj nemají zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo.
Nejprve bychom schválili proceduru, já ji tady nebudu číst. Máte ji všichni ve svých materiálech.
Nemá nikdo námitku, že budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji přednesl pan zpravodaj, aniž jsme se zabývali těmi jednotlivými body? Nemá. Dobře. Návrh procedury jsme schválili.
Zahájíme tedy hlasování.
Ano. Zahajuji hlasování. Přihlášeno 97 poslanců, pro 85, proti nikdo. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Paní ministryně? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Pod písmenem E je pozměňovací návrh paní kolegyně Věry Kovářové a je to úprava definice politicky exponovaných osob. Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Přihlášeno 97 poslanců, pro 81, proti nikdo.
Pozměňovací návrh písmeno F pana kolegy Romana Onderky. Je to odstranění možnosti provést identifikaci na dálku v případě provozovatelů hazardních her. Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
My vnímáme jako velký problém, že zatímco zdanění práce a příjmy státu ze zdanění práce velmi rychle rostou, tak všechny ostatní příjmy stagnují. Takže já děkuji za pozornost a děkuji za podporu tohoto čtyřbodového usnesení.
Velmi krátce pár poznámek k vystoupení paní ministryně, trošku méně růžových slov. To je důsledek špatného zacházení s veřejnými financemi. Nebude to sloužit, protože si tím stávající vláda vylepšila hospodaření, respektive snížila schodek. Tyto rezervní peníze tedy nebyly využity k nějakým strukturálním reformám, ať už penzijního systému, nebo zdravotního systému. Není to pravda, je to lež. Vláda nic takového nedělá. Nominální dluh v roce 2019 narostl, klesala jenom relativní výše dluhu, to znamená veřejný dluh vůči hrubému domácímu produktu, a nebylo to díky nějakému aktivnímu fiskálnímu úsilí vlády, ale bylo to díky rychlému růstu hrubého domácího produktu. Jak uvidíme v té stávající době, kdy hrubý domácí produkt bude klesat, tak to samozřejmě bude mít dopad i na zhoršení ukazatele veřejného dluhu vůči HDP. Když se podíváte na historii této vlády, tak pokles veřejného zadlužení jde primárně za růstem hrubého domácího produktu a pak také za přebytky našich municipalit. Vláda se ráda zaklíná tím, že se chce z krize proinvestovat, že zvyšuje investice. Takto byl ospravedlněn jakýkoliv návrh schodku státního rozpočtu v minulých letech, ale realita je jiná. Kapitálové výdaje jsou nízké, relativně nízké i oproti tomu, jaké byly kapitálové výdaje v době pravicových vlád, a naopak neúměrně rostou běžné výdaje. Rostou běžné výdaje tempem, které neodpovídá ekonomické kondici naší ekonomiky a které dál zhoršuje strukturu veřejných financí. Co stojí za zmínku ze závěrečného účtu, je podívat se na to, jak se snižuje efektivita veřejného sektoru. Vláda, respektive premiér, který sliboval, že bude řídit Českou republiku jako firmu, tak dokázal to, že narostl významným způsobem za jeho vlády počet státních úředníků, počet státních zaměstnanců. Takže my na jedné straně investujeme do toho, aby veřejný sektor byl efektivnější, investujeme do informačních systémů, a na straně druhé stát přibírá stále nové a nové státní zaměstnance, na které platí stále více a více prostředků ze státního rozpočtu. Takže žádná růžová realita.
Jenže v těch podkladech, které jako poslanci dostáváme, vlastně o dosahování nějakých měřitelných výsledků, měřitelných hodnot není ani slovo. Nezaznělo to ani, pokud jsem dobře poslouchala, v projevu paní ministryně. Byla slova o tom, které ukazatele rostou, které klesají, ale ne o tom, jaké začarované kruhy chudoby, nízké přidané hodnoty ekonomiky a dalších problémů naší země se daří prolamovat.
Pane poslanče, dávám vám slovo.
Žádám o přerušení interpelace do doby přítomnosti paní ministryně Schillerové.
Nyní se tedy dostáváme k interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové na ministra zdravotnictví Romana Prymulu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji přerušit projednávání této interpelace do doby přítomnosti pana ministra. To samé, navrhuji, aby projednávání interpelace bylo přerušeno do doby přítomnosti pana ministra.
Paní poslankyně, máte slovo.
Navrhuji přerušit projednávání této interpelace do doby přítomnosti paní ministryně.
Interpelace Olgy Richterové byla přerušena hlasováním, interpelace Olgy Richterové na předsedu vlády 709, to byla 707, 709 byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Interpelace Lukáše Černohorského 879 na Karla Havlíčka také čeká na hlasování. Není tomu tak. Není tomu tak. Můžeme tedy rozhodnout o přerušení projednávaných interpelací tam, kde nebyl přítomen ministr, který byl interpelován. Návrh byl zamítnut.
Musím se mírnit, abych nevolil ostrá slova na adresu vládních poslanců.
Je to nestandardní postup, ale nemohu jinak, než respektovat výsledek hlasování. Rozumím tomu, že tady není nikdo z členů vlády.
Děkuji za slovo.
Kolega Veselý se hlásí.
Já chci jenom jemně reagovat na kolegu Stanjuru. On nás vždycky tady točí a cvičí na tom, jak kdy kdo jak pracoval. Podívejte se na tu sjetinu hlasování, když jste nám tady takhle vyčinil.
Za prvé, pan poslanec Veselý neměl dostat slovo, pane místopředsedo, není rozprava, za prvé. A chtěli jsme pouze přerušit. Tak k čemu máme písemné interpelace? Skvěle. Fakt skvěle.
Tak já se nejprve omlouvám za to, že jsem dal slovo panu kolegovi Veselému, netušil jsem, jestli například nechce zpochybnit výsledek hlasování, i to mohla být pravda. A rád bych o tom dal hlasovat, protože ta situace je vážná. Já bych... ještě kolega Michálek, ale rád bych dal hlasovat o těch odmítnutých interpelacích, pane předsedo.
Já bych opravdu nechtěl, aby se tady útočilo paušálně na někoho, protože přece jenom všichni poslanci mají právo tady vystoupit a uplatnit svoje interpelace. A například z našeho poslaneckého klubu tady je přesně ten počet, který odpovídá dohodě, na které jsme se dohodli. Takže se mi nelíbí, že se tady útočí na opozici, nebo paušálně na někoho, že tady nesplňuje nějaký počet a že kvůli tomu údajně nemůžou být záležitosti projednávány. Já jsem rád, že někteří ministři teď dorazili, když mají svoje body.
Předkládáte nám tady účet - státní závěrečný účet. Já jsem upozornila na citace Nejvyššího kontrolního úřadu, že konkrétní ministerstvo neplní třeba hlavní strategický cíl, který souvisí s nastavením dlouhodobě udržitelného systému dostupných sociálních služeb. A to moje téma, o čem jsem hovořila, bylo udržitelnost. Čemu jsem se věnovala, bylo - máme nějaký demografický vývoj.